Podpis memoranda proběhl pár dnů před volbami a já to beru za velkou politickou chybu.
Dámy a pánové, promiňte, nebudu zdržovat dlouho. My jsme tady několik hodin strávili tím, že jedna koaliční strana obviňovala druhou a ta druhá první, kdo selhal víc. Hnutí ANO 2011, které tuto schůzi vyvolalo, říkalo sociální demokracii: vy jste selhali a je to strašný tunel. A sociální demokracie říkala: a vy jste selhali ještě víc. To je jeden závěr, který dnes udělala Poslanecká sněmovna. Žádný jiný udělat nemohla. Já jsem se domníval, že tohle je jeden ze základních důvodů, proč jsme se tady vlastně sešli. Poslanecká sněmovna se rozhodla, že tento bod neodsouhlasí. Ještě jednou mi do toho skočte.
Já bych prosil o klid!
Co si to vůbec dovolujete, pane opilý kolego? Potom jsme hlasovali o tom, že významná část těchto výnosů má zůstat v regionu zasaženém těžbou. Ani to Poslanecká sněmovna neodsouhlasila. A za c), poslední bod, který jsme navrhli, aby byla důsledně zajištěna nejlepší ochrana přírody a krajiny. To nás nepřekvapilo. Pardon, omlouvám se, pan poslanec Foldyna taky. Vy všichni ostatní jste ochotní drancovat i za tu cenu, že nebude chráněna příroda, že výnosy nezůstanou v regionu, který je zatížen těžbou, a že Česká republika nebude mít odpovídající výnosy. Já jsem vám to jenom chtěl říct. Děkuji vám za informaci, kterou jste dali nám i voličům.
Mohl bych dát mému předřečníku za pravdu vaším prostřednictvím, kdyby to byla plná pravda. Ale jak už to v jeho případě bývá, nebyla. Odmítla, aby se zisk z této těžby kumuloval v České republice. A Poslanecká sněmovna odmítla vytvořit zádržní fond, který se týká rekultivace. To znamená, nejenom TOP 09, ale i lidovci myslí na ekologický rozměr těžby. Poslanecká sněmovna se rozhodla, že prostě projíme přítomnost a projíme budoucnost. Toto považuji za největší lumpárnu. Tak jste si to vyzkoušeli, tak uvidíme, jak to bude vypadat po volbách.
Nyní s přednostním právem pan poslanec Pavel Kováčik, poté ještě jednou pan kolega Kalousek.
V roce 2010 ten problém začal! Kdyby tam bylo vlády, tak prosím, možná by to prošlo. Byla to tato vláda? Nebyla sama. Ne, určitě ne. Ono to totiž obsahuje to, co neprošlo panu kolegu Kalouskovi a panu kolegovi Bartoškovi. Ale protože my toto téma táhneme skutečně více než rok a protože, jak jsem říkal, začasté šlo pouze o házení hrachu na zeď atd.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení občané České republiky, chtěl bych se na tomto místě vyjádřit k této kauze, k této naprosto vykonstruované a umělé kauze, která v uplynulých dnech zaplavila veřejný prostor a média a která mne osobně velmi poškozuje. Chtěl bych na tomto místě jednoznačně vám i občanům České republiky znovu sdělit, že se jedná o sprostý útok na mne, na mnou řízený resort a sociální demokracii ze strany pana Babiše, jeho hnutí a komunistů. Chtěl bych na tomto místě znovu a jednoznačně odmítnout, ale i vyvrátit dezinformace a lži, které se již několik dní objevují na veřejnosti a v médiích v souvislosti s tématem případné budoucí těžby lithia na území České republiky. Jediným a skutečným cílem této uměle vytvořené kauzy je skandalizovat mne, sociální demokracii a odvrátit tak pozornost od skutečných problémů pana Babiše, ať už jde o jeho kauzu Čapí hnízdo, ve které je pan Babiš trestně stíhán pro podezření ze spáchání dotačního podvodu, nebo rozhodování Ústavního soudu na Slovensku, který minulý týden rozhodoval o tom, jestli byl pan Babiš spolupracovníkem StB, nebo nebyl. Je to nechutné, odporné a pevně věřím, že všichni, kteří o tom pochybovali, se dnes na celé to divadlo kolem lithia dívají zcela jinak. Možná je to příprava na společné budoucí vládnutí po nadcházejících volbách. Každopádně tento zákeřný útok a pokusy o moji skandalizaci názorně ukazují, jak jsou si tyto strany blízké, není jim cizí vůbec nic. Lhaní, ignorování platných zákonů, překrucování faktů a házení špíny na politické protivníky. Já jsem se po celou dobu od svého nástupu do funkce ministra snažil k problematice lithia a strategických surovin přistupovat věcně, otevřeně a bez zamlžování faktů. Jediným mým cílem vždy bylo, je a bude hájit zájmy naší země, zájmy České republiky a jejích občanů. Na rozdíl od pana Babiše nebo komunistů ale nemám žádný stranický tisk, který by v masovém měřítku prezentoval jeho nehorázné lži, nesmysly a polopravdy. Čeho si ale naproti tomu cením, je, že já na rozdíl od pana Babiše a jemu podobných nelžu. Neměním účelově názory, jak se mi to zrovna hodí, a po celou dobu vystupuji naprosto konzistentně. Používám stejné věcné a faktické argumenty. V kontrastu k tomu jsme byli v průběhu celé této nechutné kauzy svědky ze strany hnutí ANO i pana kolegy ministra životního prostředí řady názorových veletočů, že každý, kdo celý tento příběh sleduje, musí uznat, že pan kolega Brabec plní bohužel - bohužel - jen roli nesvéprávné loutky, kterou si jeho stranický šéf vodí tak, jak je to zrovna potřeba. Ale to, co v uplynulých dnech předvedl, je pro mne nepochopitelné, lidsky naprosto nepřijatelné a jen těžko se s tím mohu osobně smířit. Podívejme se třeba na názorový veletoč ohledně dopisu pana Brabce z 26. září letošního roku. Je to dopis, který jsem od pana kolegy obdržel jako reakci na svůj dopis, ve kterém jsem jej informoval o záměru uzavřít ono memorandum, seznámil jsem jej s jeho konečným textem a vyzval jsem jej, zda se svým podpisem k němu nechce připojit. Dnes se pan kolega Brabec dodatečně vymlouvá. Tvrdí, že dopis nepsal a že jeho úředník udělal chybu. Bylo to ale takhle doopravdy? Neodehrál se celý ten údajně nevinný příběh s dopisem pana ministra Brabce náhodou úplně jinak? Od data podpisu, tedy od 26. září, až do středy 11. října pan ministr Brabec svůj dopis hájil a komentoval jej. Například v pořadu Události, komentáře 9. října, který byl na České televizi od 22 hodin. Ale nikdy, nikdy za těch 15 dní veřejně nesdělil, že by to nebyl jeho dopis, a nestál si za jeho obsahem. Najednou se náhle ve středu 11. října odpoledne v médiích objeví zpráva, že dopis omylem odeslal jakýsi úředník z jeho ministerstva, že vlastně pan ministr s textem dopisu nesouhlasil a že to vše bylo úplně jinak. Proč to tedy pan ministr začal říkat až ve středu odpoledne? Na tuto otázku jsou možné pouze dvě odpovědi. Buď má pan kolega Brabec ve svém resortu opravdu velký nepořádek, neví, co dělají jeho podřízení pracovníci, a neví, co vlastně podepisuje. Pokud by to tak bylo - a já tomu skutečně nevěřím - je to mimořádně závažné sdělení občanům České republiky o tom, jakým způsobem chce hnutí ANO řídit stát jako firmu. Jsem přesvědčený o tom, že celý příběh s dopisem pana ministra Brabce se odehrál úplně jinak. Takhle krásně se ten příběh dá občanům České republiky vyprávět. Brabec, sakra, tomu Havlíčkovi poslal dopis, ve kterém mu napsal, že je to správný postup. To je, sakra, úplně špatně! Brabce musíme z tohoto příběhu nějak odstranit stůj co stůj, nebo se nám to rozpadne jak domeček z karet. Bylo tedy potřeba narychlo sehnat úředníka, který si posype popel na hlavu a vezme vinu s dopisem na sebe. Klekneme na něj! To přeci pan Babiš a jemu oddaní umějí velmi dobře. Ukazuje to například příklad firmy FAU. Něco mu za to slíbíme a bude to zase v klidu. Chudák pan ředitel Holý! Je mi ho opravdu velmi líto. Slušný člověk, respektovaný odborník na geologii - a pan ministr Brabec z něho udělal kvůli svému stranickému šéfovi obětního beránka. No nic, hlavně když Brabec už s dopisem nebude mít nic společného a můžeme celou tuhle pseudokauzu živit dál, pokud možno až do voleb.
Tak jak jsme vzali za svou proceduru, tak ho budeme hlasovat ve dvou částech. "Poslanecká sněmovna konstatuje, že vláda selhala v ochraně hospodářských zájmů České republiky týkajících se strategických nerostných surovin."
Můžeme pokračovat.
"Poslanecká sněmovna budoucí vládě důrazně doporučuje, aby zásadním způsobem přepracovala surovinovou politiku a budoucí legislativu tak, aby
Kdo je proti?
Další návrh je návrh usnesení Komunistické strany Čech a Moravy.
Kdo je pro?
A což takhle zákonem změnit ten lobbistický, ve prospěch ciziny zmanipulovaný? To ministerstvo nenapadlo? Přestože je za tento resort odpovědné? Komu ku prospěchu a kdo a jak na tom odpovědné ministry zainteresoval, to je dnes již passé. Připustíme to tedy znovu? Bude tomu tak i v případě lithia? Pan ministr si přeje co nejúčinnější využití. Přání ale bez skutečné snahy o jejich naplnění, kterých jsme již 27 let svědky, je v lepším případě neschopnost a v horším případě podvod. KSČM tuto problematiku vnímá velice citlivě a udělá vše, abychom o tuto surovinu nepřišli. Když si mohou pohlídat v rámci Evropské unie i ve světě své zásoby surovin pro své občany vlády Německa, Francie, Británie, Číny, Spojených států, Ruska, dokonce i vlády rozvojových a polokoloniálních států, tak to musí dokázat a zajistit i vláda České republiky. Pokud to nedokáže, pak bude nutné ji donutit, a třeba i občanským nátlakem.
Děkuji paní poslankyni Nohavové.
Já s tímto souhlasím, ale k tomuto tématu se vyjádřím, jak jsem řekl právě před chvilkou, naposled, v závěru svého příspěvku. Ale pojďme k té zásadní věci. Byl to právě pan ministr Sobotka. Doufám, že občané a voliči, až půjdou za chvíli k urnám, si to budou pamatovat, že slyšeli řadu lží a nepravd od těch zejména tradičních parlamentních stran, které je přesvědčují, jak všechno umí nejlépe a jak je třeba je právě volit, protože oni na to mají v podstatě podle zákona o politických stranách patent. Ale to sem nebudu zatahovat, to bychom opravdu hodně odběhli. Už jsem to tady zmiňoval ve svém prvním příspěvku, že jsem sám navrhoval, abychom se tímto bodem zavčas zabývali. Nemusel mě k tomu nikdo ponoukat - ani komunisté, ani jiná politická strana. Myslím si, že gros a to stěžejní bylo zabývat se tím, co jsme tady slyšeli, jak k té kauze došlo, jaká byla historie, jaké byly příčinné souvislosti, čemuž se někteří kolegové věnovali, právě ti, kterých se to týkalo, se tomu snažili vyhnout. Teď ať se na mě nezlobí kolegové z poslaneckého klubu ANO. Ale netýká se to jen jich. A ejhle, když se blíží volby, tak najednou se rozkamarádili. Musíme plnit nějaké limity obnovitelných zdrojů energie. My jsme všichni zjistili, že ani s tou řepkou to není tak skvělé, jak jsme mysleli. No nutí nás k tomu Evropská unie a směrnice a pokyny, které tam přijímají, a my o nich nejsme schopni rozhodovat, protože je musíme přijmout, protože je nám toto vnuceno. Já si myslím, že úplně nejrozumnější by bylo, kdyby tato vláda, a uvědomme si podstatnou věc, že tato vláda tady bude mnohem déle než tato Poslanecká sněmovna, která dnem voleb, ale víme, že náš mandát je až do 26. října, takže 26. října tato Poslanecká sněmovna končí, ale tahle vláda tady ještě bude, skoro bych řekl těžko odhadnutelnou, neurčitou dobu. A teď k tomu, co jsem říkal na úvod. Já jsem byl ten, který chtěl, abychom se tím zabývali, a navrhoval jsem, abychom se tím zabývali na schůzi, a podepsal jsem arch pod svoláním této schůze. My jsme si nedokázali před pár lety vybavit to, že o některé rozhodovací pravomoci přijdeme. Já bych velmi nerad, abychom se dočkali i toho, že bude omezeno naše rozhodování i v tom tématu, ke kterému byla dnešní schůze. Děkuji za pozornost. Já jsem si také dovolil trošku volebního tématu, když to tady přede mnou všichni odehráli. Ale myslím si, že jsem se v podstatné části svého příspěvku zmínil i o tom, proč jsem podepsal žádost o svolání této mimořádné schůze.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já se pokusím být opravdu věcný. On toto způsobil, on by tady měl odpovídat. V prvé řadě si zaslouží odpovědět na otázku, hovořím o memorandu, ve kterém se hovoří o Smlouvě o ochraně investic mezi Austrálií a Českou republikou.
Jde o majetek nezbytný k zabezpečení potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a je ve veřejném zájmu." K tomu ještě patří bod číslo 3: "Žádá vládu, aby navrhla nový zákon o konečném uživateli výhod pro případy, kdy strategické a jiné suroviny budou zpracovávat soukromé právnické osoby."
Kdo je pro? Rozuměli všichni? Můžeme hlasovat?
V případě dalšího využití lithia je nutné podpořit projekty zajišťující jeho zpracování na území České republiky podnikatelskými subjekty se sídlem na území České republiky."
Kdo je proti? Počkám na protokol a vnímám přihlášku s přednostním právem pana předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska. Z přítomných 110 pro 68, proti nikdo. Nyní má slovo pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.
Možná z toho právě pochopíte, proč poslanecký klub KSČM s takovou vehemencí se pokoušel, a zatím to vypadá, že úspěšně, svolat toto jednání tak, abychom se dokázali dohodnout, co s tím problémem dál. Pro české veřejné rozpočty však může mít stejně ničivý dopad jako ledovec pro Titanic. Vláda jej však minulý týden odmítla zrušit. Nejpodstatnější je však forma, jakou se měl stát na kapitálovém vstupu podílet. Chci umožnit, aby všechny argumenty, které jsou zde, tady padly. Je toho tady několik stránek. Je nulitní ze dvou důvodů - nebudu je více rozebírat. Předseda Filip podrobně rozebere. My chceme, aby tímto krokem se situace změnila a aby konečně výnosy z bohatství České republiky užívali především čeští občané, česká společnost, české firmy, české obce a města. Děkuji za pozornost a prosím o podporu návrhu usnesení.
Byl správný. Já bych ho klidně podepsal, kdyby ho pronesl opoziční politik. Kdyby ho nepronesl místopředseda Sněmovny a místopředseda vládní strany, který v té vládě byl čtyři roky. A teď nám v pondělí říkáte, že to chcete do čtvrtka opravit, místo abyste se omluvili, že jste tam nedělali nic. My jsme to neodhlasovali. Sice sociální demokracie říkala, že totálně selhali ministři za ANO. Ministři za ANO říkali, že totálně selhali ministři za sociální demokracii. KDU-ČSL říkali, že naprosto selhalo ANO i sociální demokracie. Když to sečteme, tak prostě selhala celá vláda. Přesto pan místopředseda Bartošek navrhuje, aby se to zcela zásadně opravilo, protože předtím to bylo všechno špatně. Ale ty čtyři roky tam předtím v té vládě seděl!
Za touto vládou je spousta úspěšných kroků. Ne všechno se povedlo. U nás se ani nezatýkalo na Úřadu vlády. U nás ani nebyly korupční skandály. Dalo by se vzpomínat. Můžeme se bavit o úspěšnosti této vlády, jak moc byla úspěšná. Ale některým věcem se nám podařilo skutečně vyhnout. A já mohu konstatovat, že tato vláda, byť se jí nepodařilo úplně všechno tak, jak si představovala, odvedla kus dobré práce.
A tak bych řekl, že to dohadování, jestli vláda, nebo vlády, selhala, nebo selhaly, to můžeme nechat potom na voličích, jak si to vyhodnotí. Já bych jenom chtěl konstatovat, že děkuji všem, kteří zabezpečili toto jednání Poslanecké sněmovny. Zázemí Poslanecké sněmovny neselhalo. Neselhali ani novináři, kteří, jak jsem měl možnost vidět, pečlivě zaznamenávali a zprostředkovávali informace.
Děkuji panu poslanci Pavlu Kováčikovi. A protože jsme mimo rozpravu a nikdo s přednostním právem už nechce mluvit, tedy doufám... Ale v tom případě mi nezbývá nic jiného, než abych vám poděkoval za účast. Projednali jsme celý stanovený pořad 61. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím. Přeji vám hezkou dobrou noc. A jistě se můžeme potkat na ulici při volební kampani. Ti se jistě rádi potkají v těchto budovách Poslanecké sněmovny i po volbách. Ptám se pana zpravodaje a navrhovatelů, jestli jsou připraveni. Požádal mě o slovo ministr životního prostředí pan Richard Brabec. Otevíráte tím, žel, rozpravu. Tak je otevřena rozprava. Hlásí se zástupce navrhovatelů Pavel Kováčik.
Další text potom pokračuje v nezměněné podobě. Děkuji za pozornost.
Ještě někdo ve svém usnesení nějakou změnu textu? Není tomu tak? Můžeme tedy hlasovat o jednotlivých usneseních a požádám zpravodaje pana poslance Radima Fialu, aby přednášel jednotlivé návrhy, a budeme o nich hlasovat. Nejdřív přečtěte, a potom dám zjistit kvorum.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Procedura by spočívala v tom, jak ty návrhy budeme hlasovat, jestli celé, nebo po bodech. Jako první bychom hlasovali návrh KDU-ČSL celý.
Jestli na tom trváte. A místo toho si zjistíme kvorum, podle kterého budeme hlasovat. Děkuji. Všichni víme, o čem hlasujeme. Ptám se, kdo je pro. Prosím o protokol.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 61. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Ještě než budu pokračovat, prosím pana ministra kultury, který mě požádal o možnost vystoupení.
Děkuji, pane předsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, chci se na vás obrátit s jednou prosbou. Týkalo se to více než 80 tisíc obyvatel, z nichž drtivá většina nepřežila a nikdy se už do svých domovů nevrátila.